My v SPD si plně uvědomujeme negativní dopady koronaviru na českou ekonomiku. Proto jsme navrhli a také podpořili opatření, která naší ekonomice a našim občanům a podnikatelům a živnostníkům pomáhají. To, co se tady navrhuje, to bych nazval takovým českým snem, nebo aspoň snem české vlády. Protože vláda v podstatě chce změnit pravidla rozpočtové odpovědnosti Mimochodem, na tu rozpočtovou odpovědnost dohlíží i Národní rozpočtová rada. A opozice by taky jenom mohla tak stát a koukat se, jak si vláda uplácí své voliče či podobně.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Nelze jinak, než na téma nemravnosti tohoto počínání přičinit pár poznámek, když dovolíte, za frakci KSČM. Pravdou je, že původně kolegové v ODS někdy v roce 2003, myslím, že to bylo, měli takovou představu, že uzákoní vyrovnané rozpočty. Pak za premiéra Nečase přišel návrh na finanční ústavu. Nic. Pokud neobstojí v praxi. A teď bych se rád dotkl některých bodů té opoziční zprávy. Byl tady citován jistý článek z Hospodářských novin o pandemické trajektorii. Faktem je, že to, co se letos odehrává, nejspíš bude mít dozvuky i v následujících letech.
Nezaznamenal jsem žádný takový návrh. Já jsem jenom říkal, že Brusel to určitě nebude řešit do 30. dubna, tím jsem si naprosto jistý. Jak je to možné, že se v naší svobodné společnosti někdo bojí uvést své jméno, když se mu evidentně děje křivda? To je ale horlivý úředník! To je ale horlivá Finanční správa!
V této chvíli konstatuji, že jsou přihlášeni s přednostními právy pan předseda Kalousek, pan předseda Jurečka, paní ministryně Schillerová, nicméně podle dohody poslaneckých klubů v tuto chvíli končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Opravdu chceme ekonomiku vrátit příští rok do recese? Opravdu jsme se nepoučili z let po recesi roku 2009, kdy slepé lpění na rozpočtové disciplíně, které ale se stejně minulo účinkem, zcela popřelo stabilizační funkci veřejných financí? I ta je smyslem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Chápu, že škrtat nebo zvyšovat daně je pro někoho jednodušší. Nemusíte přemýšlet nad ekonomickými důsledky, nad osudy lidí. Prostě slepě řešíte jen svou peněženku. Ale veřejné finance přece nejsou systém někde ve vzduchoprázdnu. Jsou součástí národního hospodářství. Jedno bez druhého nefunguje. A navíc je paradoxní, že ti, co volají po masivním škrtání, zároveň navrhují řadu opatření, která jdou opačným směrem. Přicházím s úpravou brzy? Tyto rámce jsou pak rozepsány v následujících měsících na kapitoly. Proto ta legislativní nouze. Pro nelze ponechat schvalování na běžný legislativní proces. Vláda by totiž do Sněmovny v září nemohla předložit vyšší výdaje. Jednu recesi bychom pomohli přestát, druhou bychom tvrdou fiskální restrikcí vytvořili. Nakonec by to nepomohlo nikomu, lidem, firmám ani veřejným financím.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na své schůzi 6. dubna rozpočtový výbor. Tolik znění usnesení, které bylo přijato na rozpočtovém výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řada mých kolegů v rozpočtovém výboru nesouhlasila s tím většinovým stanoviskem a z toho důvodu jsme sestavili oponentní zprávu. Prezentujeme tak odlišný pohled na tento tisk. Zákon dopadá až na státní rozpočet 2021 a existuje dostatečný prostor projednat ho řádně. Dovolujeme si také zdůraznit, že vláda do předpokládaných příjmů rozpočtu běžně zahrnuje příjmy opřené o zákony, které nebyly v době předkládání zákona o státním rozpočtu ani schváleny, a často dokonce ani předloženy.
Pane zpravodaji, i vás přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid. Počkáme, až debaty v hloučcích se přesunou do předsálí.
Takže tvrzení, že je nutné pro předložení státního rozpočtu mít projednanou celou tuto legislativu, je zcela na vodě. Vláda naprosto běžně postupuje přesně opačně - nejprve předloží rozpočet, až potom předkládá zákony, které mají naplnit ty příjmy, často se to ani nakonec nestane. Paní předsedkyně Národní rozpočtové rady je standardně zvána na jednání vlády, nicméně v tom nouzovém režimu se to neděje, takže zvána nyní není. Dochází úplně k obcházení té instituce, kterou jsme zřídili právě pro případ této krizové situace.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně, já bych chtěla podpořit změny, které jsou navrženy s jedním jediným cílem. Podporuji také úpravy, tak jak o nich hovořila kolegyně paní profesorka Válková a jak je avizovala už i paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Také bych chtěla připomenout jako právnička, že obecně také platí, že musíte tedy neplatit po dobu tří měsíců, abyste byli ohroženi podle soukromého práva výpovědí z nájmu bytu. Takže tomu my chceme zabránit. Také jsem ráda, že jsme se dohodli na tom, že nejpozději do konce roku dojde k narovnání případně takto zpožděných plateb. Také si myslím, že i toto zkrácení určitě přispěje k tomu, aby bylo všem jasné, že chceme po nezbytný čas chránit to, co není podle mého soudu obyčejným statkem, a to je tedy bydlení a právo na bydlení. Také se někdo obává, že potom takový nájemce skončí v nějaké dluhové pasti, spirále, nebude mít možnosti, jak to vyřešit. A toto jsou všechno instituty, které by tomuto měly zabránit.
Reagovat?
Dámy a pánové, dovolte, abych na začátek řekl, že já osobně považuji právo bydlet za základní lidské právo a jakékoliv ohrožení tohoto pro mě základního lidského práva považuji za velice varovné. Ale jsme ve výjimečné situaci, která je vyvolána věcmi vyšší moci. Tato výjimečná situace mnoho lidí uvrhne do existenčních problémů, příjmových existenčních problémů, kdy musí řešit, jak vyjdou s penězi každý měsíc. Já osobně si myslím, že to budou jednotlivé případy, protože většina lidí k tomu bydlení přistupuje velice zodpovědně a je si vědoma rizik spojených s tím, že by mohli skončit bydlet. Dostáváme srdceryvné emaily o tom, jak celý život spořili, aby na důchod... Oni si na důchod pořídili pět investičních bytů a automaticky počítají, že z těch pěti bytů budou mít trvalý příjem. Znovu se ptám, je z investice povinnost mít zisk, není to i určité riziko? Protože vláda neříká nic jiného než to, že žádá, svým způsobem neumožňuje těm pronajímatelům dát výpověď v omezené krátké době spojené s tímto řešením koronavirového problému. Nedokážu si představit, jak ta slabá strana, ten nájemník, dokládá tomu pronajímateli, který nemusí být vždy seriózní, všechny podklady tak, aby se spolu domluvili. Abychom se vyhnuli veškerým problémům do budoucna, kdy pronajímatel řekne ne, ne, ne, to je málo, já ti nevěřím, to čestné prohlášení nepovažuji za důležité a já vím, že... A začnou pře a soudní spory, kde ten nájemník je vždycky slabší.
Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Marian Jurečka.
Dále v pozměňovacím návrhu v bodě 3 vkládáme na začátek odstavce 4, který bude přečíslován na odstavec 3, že nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil do konce ochranné doby. V bodě 4 vypouštíme část ustanovení, a to z toho důvodu, že jde o velmi neurčité ustanovení a mohlo by v praxi vyvolávat výkladové spory. Není důvod ustanovení omezovat jen na nájemní smlouvy na dobu určitou, protože i nájemní smlouvy na dobu neurčitou mohou být v ochranné době ukončeny a je třeba řešit právní režim splatnosti.
V podrobné rozpravě vystoupí pan předseda Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Děkuji za slovo. Je to naprosto klíčová věc. Rozhodujeme tady o něčem, co bude mít dopady na každodenní život opravdu statisíců lidí. Všichni ti, kteří mají příjmy stabilní, žádné úlevy mít nebudou. To je tak v tom zákoně samozřejmě správně napsané, ale bude to mít dopad na spousty lidí zajištěných ať už ve starobním důchodu, nebo jinak, přestože pronajímají jeden dva byty. Proto to je nesmírně důležité, aby ten zákon byl napsaný naprosto správně. A on v té své krátkosti a jednoduchosti možná tohle nedomýšlí. Vlastně se rojí akorát čím dál tím víc otázek a čím dál tím méně odpovědí. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 4740, ke zrušení bezdoplatkových zón, protože to je jedna z věcí, které budou potřeba, aby bylo možné po celém území České republiky vyplácet doplatek na bydlení, a k návrhu 4741, aby to po dobu krize byla tato možnost zrušena. Ale musím znovu říct, že mě ta debata tady nepřesvědčila. Už budou čtyři měsíce čekat, a pak by měli ještě mít případně další tři měsíce plus jeden na vyklizení? Tyto otazníky nám prosím, paní ministryně, vysvětlete. Potíž je prostě v tom, že se zdá, že v tom je díra. Díra, že někdo si bude moci říct, teď je volných bytů mnohem víc, protože přece jen se uvolnily kvůli Airbnb, kvůli tomu, že tu nejsou cizinci a tak dále, takže bude možné mnoho měsíců neplatit, odstěhovat se a pronajmout si byt jinde. Víte o mně, že jsem člověk, který se zasazuje o soudržnou společnost, o spravedlivá opatření, ale tady během této debaty ve Sněmovně jsem začala přehodnocovat svůj postoj, že to opatření povede k dobrému, a stále se mně zdá jasnější, že to není domyšlené. Je mi moc líto, že to musím takto říct. Bez té garance pro ně, pro ty, kterým vzniknou dluhy, to opravdu smysl nedává. V tom návrhu je jedno malé ustanovení, že kdyby to bylo nesnesitelné pro majitele, tak je možné dát tu výpověď, ale to budou akorát soudní spory.
Dnes je to naopak. Zároveň navrhujeme zrušit úroky z úroků. To je otřesná situace. To je opravdu neuvěřitelné a musím říci, že pak vzniká otázka, za koho ostatní politické strany ve Sněmovně vlastně kopou. Platí to ve většině zemí EU. Takže my SPD budeme bojovat, aby to prostě přijato bylo, protože jsme na straně těch občanů. Mohl bych v příkladech návrhů a změn pokračovat ještě dlouho. Takže to je taky dobrý návrh, ale nějak se nám to tady neposouvá. Měli bychom mít na paměti, že je nutno dluhové pasti radikálně vyřešit, protože na tom vydělají všichni. A věřte, nechávali jsme si na toto téma dělat i mezinárodní analýzy od Parlamentního institutu. I byť trochu jinak, osobně bych byl pro splácení jistiny a odpuštění všech přísudků. Většině dlužníků by odpadla drtivá část dluhu. Jsem pro princip dluhy si plaťme, ale zkusme se u toho neokrádat. V této souvislosti bych připomněl otřesnou situaci, protože v současné době stát na exekucích parazituje jednou pětinou, 21% DPH, které si naúčtovávají navíc exekutoři. A já, když jsem se ptal - protože my v SPD navrhujeme, aby stát přestal parazitovat na těch exekucích a nezdražovali o tu pětinu, o to DPH, tak my navrhujeme to DPH zrušit, dát na to nulové DPH. A jak jsem na to přišel? Takže v podstatě teď na to doplácí mimo jiné - bavíme se tady o lidech v dluhové pasti, bavíme se o exekucích, bavíme se o insolvencích. Takže v podstatě vy vlastně jste manévrovali, ostatní strany, tímto svým postojem občany, kteří jsou v podstatě opravdu v totální pasti, i legislativní, ale platí jak mourovatí, protože jim nechcete povolit ty otěže. Takže já znova říkám, že za SPD tady připomínám, že ve Sněmovně už nám tady leží tyto naše návrhy, které zásadně řeší pomoc lidem v dluhové pasti, skutečně systémově. Dneska tady v tom nouzovém stavu, co probíráme, tak jsou to taková řešení, která samozřejmě jsou k diskuzi. My podpoříme všechny návrhy, které by pomohly lidem v dluhových pastech, v exekucích a v insolvencích. Takže opět jsou to v podstatě změny, které nejsou opravdu ty skutečně hluboké změny, abychom skutečně mohli ulevit těm lidem v dluhových pastech. Přitom jsou to práceschopní občané. A stát by na tom finálně vydělal. Sněmovna, Senát, podpis prezidenta.
Protože my jsme v pondělí na rozpočtovém výboru dostali kompetentní právní, tedy podepsané, stanovisko de iure, stanovisko Ministerstva financí, kde se tvrdí, že na rok 2021 je to neaplikovatelné, protože nelze onu únikovou klauzuli aplikovat ex ante. Je to právní názor, ale právní názor kompetentních míst v exekutivě. Takže já ho beru vážně, A pochopitelně, že lze vést debatu, do jaké míry ten rozevřený fiskální prostor je rozevřený málo, hodně, skutečně to nelze plánovat. Ale řekněme si, že ta realizace v tom fiskálním prostoru je věcí politických autorit, které budou vládnout. Takže v tomto smyslu je to do značné míry otevřené . Metodika je špatná a při špatné metodice musíme konat. To je závěr, čili podpora tohoto zákona.
Děkuji.
Důvodová zpráva vládního návrhu uvádí, že pokud by nebyla takováto úprava schválena, musela by vláda v případě nyní očekávaného prudkého propadu ekonomiky v roce 2020 nastavit fiskální politiku v roce 2021 výrazně restriktivně, neboť by to mohlo vyvolat opětovnou recesi. Problematické je, že nevíme, jak bude situace vypadat v letošním roce, nikdo to nedokáže předpovědět. Víme, že fiskální stimulace do ekonomiky budou nutné v letošním roce, ale pravděpodobně i v roce následujícím. Ta opatření, která jsou daná zákonem, znamenají, že pokud vláda bude potřebovat v určitém období ekonomiku stabilizovat, může tak činit a může tak překročit i maximální hodnotu strukturálního salda stanovenou zákonem. Co se týče toho, jakým způsobem se vyjádříme hlasováním, tak tento zákon nepodpoříme, a to z toho důvodu, že je schvalován v legislativní nouzi. A mimo jiné, co nám mimořádně vadí, je to, že tento návrh nebyl konzultován s Národní rozpočtovou radou, i když jsme viděli třeba v tisku 808, kolik institucí bylo osloveno a dalo svá stanoviska. Čili z těchto důvodů Starostové a nezávislí tento návrh rozhodně nepodpoří a vyslovují se pro zamítnutí.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Munzar.
Já chci říci, že ta novela, kterou se dnes chystáme přijmout, jde přímo proti smyslu zákona jako takového, proti smyslu fiskálních pravidel a fiskálních ústav, tak jak je ve světě známe. Také proto ta pravidla myslí na mimořádné situace a umožňují vládě překročit jindy třeba i přísná fiskální pravidla. Čili nikde na světě rozpočtová pravidla a fiskální ústavy nejsou konstruovány na období jenom ekonomicky dobrého počasí, ale právě i na období ekonomického poklesu.
Zahájil jsem hlasování 93 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek, druhý je pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebyla úspěšná, protože nikdo si nedokázal představit, že by to nebyl ústavní zákon. On to má být ústavní zákon. A ústavní většina se pro něj nikdy nenašla. Současná vládní reprezentace to obešla a místo ústavního zákona schválila obyčejný zákon, na což mnoho z nás reagovalo: jaký to má smysl, když to nebude ústavní zákon? No a co se stalo při první krizové situaci? Měla tenkrát pravdu v té argumentaci ta vláda, že je tady na stráži Národní rozpočtová rada, ale to by ji musel někdo respektovat. Národní rozpočtová rada velmi silně se vyjádřila proti přijetí tohoto zákona. Takže my jsme si zřídili Národní rozpočtovou radu. Tam jsme nominovali úctyhodné renomované ekonomické osobnosti - pana profesora Pavla, pana profesora Hindlse. V čele té rady je paní docentka Zamrazilová, bývalá členka Bankovní rady České národní banky. Ti té vládě v dobré víře doporučili a varovali, dokonce tak silně, že varují celou veřejnost před krokem, který máte na stole - a vláda říká: Proč bychom je poslouchali? Když se nám to líbit nebude, tak vlastně na Národní rozpočtovou radu kašleme. Úplně stejně jako kašleme na závazek rozpočtové odpovědnosti. Já to pokládám za mimořádnou neodpovědnost. Jako nikdo z nás neví... A vy tady dnes chcete schvalovat, že to bude čtyři a že každý rok to budete konsolidovat půl bodem. Co si počnete s tímhle zákonem, když to na konci roku bude deset? Počnete si s tím to samé, jako byste si s tím počali to, kdybyste dnes žádnou novelu nepřijímali, protože tenhle zákon počítá, ten, který dnes platí, počítá s mimořádnými událostmi, počítá s katastrofami. Nejenom že počítá s výkyvy hospodářského cyklu, ale on skutečně počítá i s katastrofami. To znamená, je možné rozvolnit fiskální pravidla v případě - teď cituji z toho zákona - v případě environmentální katastrofy, v případě ohrožení národní bezpečnosti - to může být ozbrojený konflikt - a v případě pandemie. Zákon o rozpočtové odpovědnosti, který jste přijali opravdu myslí i na pandemii. Nevíme, jak to bude. Tak nám to, Sněmovno, rozhodni, že to budou čtyři. Tak to je jeden velmi vážný důvod, který jako dlouholetý státní úředník dokonce trochu chápu, ale pokládám to za naprostou zbytečnou práci. Ten mnohem vážnější důvod je, že vláda dopředu říká: No, my víme, že budou volby, a chceme dopředu říct, že jsme ochotni udělat jakoukoliv trajektorii zadlužení, abychom nemuseli dělat nepopulární opatření, ke kterému by nás nutil zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Kdo je proti?
A protože tady taky s virem nebudeme nastálo a všechno je pouze dočasné, tak je to podobný návrh od paní poslankyně Richterové, dočasné zrušení bezdoplatkových zón po dobu nouzového opatření včetně ochranné doby.
Návrh byl zamítnut.
To jsou návrhy pana poslance Ferjenčíka. Má dvě logické části, navrhuje změnu z taxativního výčtu k definici toho, co je mimořádné opatření, na výčet demonstrativní. A v druhé části deklaruje, že není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů.
Jsou to již všechna hlasování ohledně pozměňovacích návrhů?
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně navážu jak na Patrika Nachera, tak na Jaroslava Faltýnka. Jak už tady řekl i Tomio Okamura, exekuce jsou jedním z našich důležitých programových bodů. My jsme se tím zabývali a zabýváme se dlouho.
Další v rozpravě je přihlášen pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, máte slovo.
Já začnu netypicky, pochválím dva členy vládní koalice.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zákon o spotřebitelském úvěru, který jsme prosadili na konci roku 2016 jako Ministerstvo financí, přinesl u spotřebitelských úvěrů výrazné posílení ochrany dlužníků mimo jiné i tím, že stanovil omezení mnohdy značně nepřiměřených sankcí za prodlení se splácením úvěru. Novela obsahuje pouze dvě témata. Prvním je rozšíření omezení sankcí z prodlení i na OSVČ, druhým je zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení. Omezením sankcí pro OSVČ, pro naše živnostníky, drobné podnikatele, se značně sníží pravděpodobnost, že taková osoba spadne v případě své platební neschopnosti do dluhové pasti. Žádoucí odrazující účinek sankce přitom zůstává zachován. Toto opravdu považuji za více než dostačující. Návrh proto pokládám za vyvážený. Proti úvěrovým predátorům je třeba bojovat nejen během současné krize, ale i po jejím skončení. S tím ale já nemohu souhlasit. Proto se domnívám, že jsou splněny podmínky pro projednání tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze. Již tehdy došlo k omezení plateb, které spotřebitel platí v případě, že se dostane do prodlení. Jestliže tedy nebyly žádné pochybnosti o ústavní konformitě u zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016, neměly by být ani u tohoto návrhu.